Druhá věc je také ta, že vy tady na jednu stranu říkáte, jak je všechno v pořádku a jak - protože já jsem od vás dostal dopis, pane premiére, na základě odpovědi na moji ústní interpelaci, že protože jsme v Evropské unii, tak jsme museli přijmout ty nezákonné imigranty. Na tiskové konferenci spolu s námi, když jsme vyhlašovali tu petici, protože chceme pomoci zoufalým občanům Králík, tak tam byli zástupci SPO, které je ve vedení Pardubického kraje, podpůrný dopis poslala i místní organizace KSČM za Ústeckoorlicko.
Já jsem nechtěl vystupovat, ale pak musím opravdu vystoupit a reagovat na vystoupení pana ministra zahraničních věcí. Jsou to asi dva, bylo to v podstatě rok před migrační krizí, dva roky poté, co byl konflikt v Sýrii, jsem interpeloval předsedu vlády ve věci, jak Česká republika pomůže migrantům, nebo jakým způsobem pomůže těm lidem, kteří utíkají ze Sýrie. Já bych chtěl zdůraznit to, co tady říkala kolegyně Langšádlová: musíte začít jednat. Já jsem vás na to upozorňoval možná rok před migrační krizí, kdy Amnesty International měla petici ohledně pomoci syrským uprchlíkům.
Připraví se pan poslanec Fiedler.
Děkuji za slovo. Já jsem ve své předchozí poznámce požádala pana premiéra o odpovědi, o stanovisko k tomu, co navrhuje Velká Británie. Moc bych ho chtěla požádat, jestli do té jedné hodiny si vybere s přednostním právem vystoupení a odpověděl na tyto otázky, protože zítra pan premiér přijíždí, a informovat nás o tom, co bylo, mě už tolik nezajímá. Já chci vědět, co hodlá vláda zítra obhajovat. Druhá poznámka se týká toho, co zde říkal můj pan kolega Pavel Blažek. V souvislosti s tím mě napadla ještě jedna otázka, na kterou jsem nezaznamenala žádnou reakci od pana premiéra. Jaká je vaše informace o tom, že Židé Evropu opouštějí a vlastně je nahrazují muslimové. Dotkli jste se tohoto tématu a víte důvody, proč Židé opouštějí Evropu? Protože sami uvádějí, že se bojí muslimského přílivu.
Já děkuji. Jenom pro informaci uvádím, že pan premiér je přihlášen s přednostním právem jako první v pořadí, ale jsou faktické poznámky, které musím vypořádat. To znamená, že pokud byste se přihlásil s faktickou, jsou před vámi ještě tři přihlášení.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já nebudu zneužívat tu faktickou poznámku a budu reagovat na to, co tady zaznělo přede mnou. Já se domnívám, že by proto měla konat. To je asi její hlavní poslání. Konstatuje, že hotspoty fungující v Itálii jsou pouze dva, Lampedusa, Trapani, a jeden hotspot v Řecku na ostrově Lesbos. A já se tedy ptám, ty hotspoty, pokud vím, nepřibývají, očekáváme asi zhruba ztrojnásobení té migrační vlny, a co tedy budeme dělat. Jaká je připravenost? To, co tady slyšíme od vás celou dobu, to je pouze popisování stavu, ale my chceme vědět, jak budeme reagovat na to, co nás čeká.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Plzáka. Připraví se paní poslankyně Dobešová, pan poslanec Benešík a pak pan premiér aspoň s faktickou. Já děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Dobešovou. Připraví se pan poslanec Benešík. Všechno faktické poznámky.
Já jenom chci reagovat na to, co se tady ve Sněmovně děje. Ten bod, který projednáváme, se jmenuje Informace vlády České republiky o migrační krizi, ale to, co se strhlo po projevu pana premiéra, mi připomíná spletení jazyků. Všichni mluvíme o jednom a máme na to různé názory.
Děkuji vám za odpověď.
Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu, ve které vystoupí pan premiér.
Myslím si, že byla chyba, když bylo zrušeno Ministerstvo pro informatiku a bylo včleněno pod Ministerstvo vnitra, protože v okamžiku, kdy k tomu došlo, tak ten systém eGovernmentu nabral a začal nabírat výrazné zpoždění. Došlo také k tomu, že se nedařilo koordinovat aktivity v oblasti informačních technologií na jednotlivých ministerstvech. Pokud porovnáme dnes rozsah elektronických služeb a elektronické státní správy, tak jak je realizována v České republice, s ostatními zeměmi v Evropské unii, tak bohužel Česká republika se řadí na jedno z posledních míst, pokud jde o elektronizaci státní správy. Jsem rád, že naše vláda přijala koncepční dokumenty, které počítají s tím, že se zrychlí práce, pokud jde o elektronizaci státní správy. Při hodnocení došlých žádostí o podporu se bude vybírat příjemce podpory podle předem připravených a s podnikatelským sektorem odkonzultovaných hodnoticích kritérií. V těchto kritériích by neměla hrát roli velikost nebo investiční síla žadatele. Rovněž jednotlivé projekty pro oblasti bílých míst v určených lokalitách, především to vypadá, že se to bude týkat zejména Karlovarského, Ústeckého, Moravskoslezského kraje, se hodnotí zvlášť a případné vítězství jednoho žadatele v jedné oblasti nemá vliv na výsledek výběrového řízení v oblasti druhé. Jednotlivá hodnoticí kritéria vycházejí z podmínek dotačního programu, operační program PIK, a mají jednoznačná pravidla. Hodnotitelů je vždycky více. Menší subjekty typu lokálních operátorů, které by se necítily z hlediska organizačních schopností schopny zajistit celý projekt, mohou vytvořit obchodní konsorcium a jít do soutěže o dotační podporu jménem tohoto sdružení. Ministerstvo průmyslu a obchodu se tak snaží vytvořit takové podmínky, aby výběr byl zcela nediskriminační, aby ten výběr byl maximálně transparentní, aby byl otevřený pro každého, kdo splní jeho podmínky. Tolik tedy odpověď na tu druhou otázku, která zazněla v interpelaci pana poslance. Tato data budou použita pro dopracování národního plánu a předpokládám, že v polovině letošního roku by se definitivním schválením dopracovaného národního plánu měla zabývat vláda České republiky.
Já vám také děkuji, pane premiére.
Žádná externí smlouva není uzavřena. Toto je interní smlouva mezi institucí, která je pod Ministerstvem financí, a Finanční správou. Ještě jsem zapomněl na tu jednu stranu.
Pan poslanec Stanjura nenavrhl žádné usnesení, tudíž tuto interpelaci končím. Nyní přistoupíme k další interpelaci. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán odpověděl na interpelaci poslankyně Jany Fischerové ve věci, jakým způsobem vykonává Ministerstvo spravedlnosti dohled nad způsobem, jakým se na soudech rozhoduje o přidělování kauz jednotlivým soudcům. Já otevírám rozpravu a do ní se hlásí paní poslankyně Fischerová.
Paní předsedající, já vám děkuji za slovo. Dotazovala jsem se dne 12. listopadu 2015, jak bylo řečeno, ve věci, kterou už paní předsedající sdělila, konkrétně bych to ještě upřesnila. Já vám pak ukážu přímo, kde to bylo. Ale k té odpovědi. Řeknu dvě věci, které jste konstatoval ve své odpovědi. Pak s vámi také, pane ministře, souhlasím, že je v kompetenci předsedů soudů nebo předsedkyň soudů po projednání s příslušnou soudcovskou radou sestavení rozvrhu práce. Mě zajímalo, jak vypadá sestavení rozvrhu práce na rok 2016, a mám tedy následující dotazy. Stále přetrvává problém s nápadem incidenčních sporů, kde není některým soudcům zajištěn prvotní nápad, jak na to bylo již soudcovskou radou poukázáno. Situace je podle názoru soudcovské rady řešitelná zvýšením počtu insolvenčních soudců nebo senátu při zachování počtu administrativy o soudce, kterým jsou přerozdělovány incidenční spory, a tak zvýšením počtu incidenčních sporů, které by měli vyřizovat současní insolvenční soudci. Sama vláda připouští, že praxe na Krajském soudě Ostrava je protiústavní, nikoliv samotné ustanovení zákona. Toto není pravda, o čemž svědčí rovněž zápis soudcovské rady Krajského soudu v Ostravě. Soudci nemají žádný prvotní nápad do svých soudních oddělení. Do těchto oddělení nejsou podle rozvrhu práce přidělovány žádné spisy k vyřízení. Podle rozvrhu práce jsou věci rotační metodou přidělovány jenom deseti soudcům. Vy píšete dvanácti, já mám tedy ověřeno deseti soudcům. Téměř po roce předseda soudu vezme a přikáže bez jakýchkoli předem daných pravidel tyto věci k vyřízení zbývajícím soudcům, kterým celý rok nenapadne podle rozvrhu práce žádný spis. Takže nejsou přidělovány nové věci, nýbrž se přerozdělují staré věci, které ostatní soudci nevyřizují.
Národní zdravotnický informační systém, který má být centrálním úložištěm veškerých detailních informací o zdravotním stavu, sociálních poměrech a zaměstnáních každého občana pacienta. Po schválení tohoto zákona v této podobě se mají sbíhat údaje ze všech zdravotnických registrů a veškeré lékařské zprávy spolu s rodnými čísly na Úřadu pro zdravotnické informace a statistiku. Já si dovolím, pane ministře, požádat o vysvětlení, proč je nutno veškeré citlivé údaje například o psychických problémech, urologických, sexuálních problémech, potratech, zkrátka o všem, co je zaznamenáno ve zdravotnické dokumentaci, včetně bydliště a rodného čísla, posílat do jednoho místa, a jak tyto údaje pomohou řešit kvalitu, dostupnost, bezpečnost, optimalizaci péče a optimalizaci sítě poskytovatelů, jak se píše v důvodové zprávě. Kde je v zákoně stanoveno, jaké bude postavení technického provozovatele systému a jeho zaměstnanců a s tím spojená ochrana citlivých dat? Jak budou jednotlivá citlivá data zvlášť legislativně ochráněna před zneužitím? Totiž je to zpracováváno bez souhlasu pacienta, ale podle toho návrhu zákona se k těm informacím, které o nich jsou vedeny, pacient ani nedostane. Proč se neřídí zdravotnický informační systém stejnými přísnými pravidly jako jiné základní registry? Proč se pro řízení ekonomiky nevyužívají existující data ze zdravotních pojišťoven? Proč je pro nový systém DRG nutno veškeré informace o zdravotním stavu, sociální a pracovní anamnéze spojovat výhradně s rodnými čísly a ne s jinými anonymizovanými identifikátory? Proč je nutno teď rychle a překotně schválit sněmovní tisk 614, propojit mezi sebou všechny databáze, a teprve poté do dvou let připravit kvalitní speciální zákon o NZIS tak, jak je popsáno v dopise z Úřadu na ochranu osobních údajů? Nemyslíte, že v případě NZIS musí být úplně stejný režim jako u jiných registrů podle zákona o základním registru? Že musí být oddělena agenda a správa dat? Já jsem si nechal zpracovat nový posudek Parlamentního institutu k tomu aktuálnímu znění, které jsme dostali do Sněmovny. Doposud nebyl NZIS do praxe uveden. Po přijetí novely se předpokládá, že teprve nyní bude reálně vytvořen. Ústavní soud v něm shrnuje poznatky, které vycházejí jak z jeho vlastních vývodů, tak zejména z principů, podle kterých je zpracována směrnice Evropské unie, která je pro Českou republiku závazná a jejímž hlavním účelem je zabránit neoprávněnému propojování dat v datových systémech. Ústavní soud konstatuje zejména, že každé jednotlivé omezení práva na informační sebeurčení, kterým se rozumí právo osoby, tedy subjektu údajů, disponovat sám svými osobními údaji, musí být výhradně za účelem ochrany jiného ústavního práva nebo dosažení ústavně aprobovaného veřejného statku, které musí být stanoveno zákonem, a to způsobem odpovídajícím nárokům plynoucím z principu právního státu. Závěrem této části Ústavní soud připomíná, že v tomto řízení nepřezkoumával ústavnost právní úpravy Národního zdravotnického informačního systému jako celku, nýbrž se zabýval toliko některými aspekty těch ustanovení, jež se vztahují k Národnímu registru zdravotnických pracovníků.
Nyní přistoupíme tedy k dalšímu bodu a tím je
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si dát procedurální návrh na přerušení tohoto bodu, a to z důvodu avizované nepřítomnosti pana premiéra a ministra vnitra, jejichž účast na projednávání bodu je velmi nutná. O důvodech přerušení i novém konkrétním termínu jsem informoval předem předsedy všech poslaneckých klubů a požádal je o podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.
Já děkuji, a jelikož je to procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy.
Jednací řád říká, že ve faktické poznámce poslanec reaguje na vystoupení svých předřečníků. Mě by zajímalo, na jaké vystoupení pan předseda Mihola reagoval se svým procedurálním návrhem. Podle mě na žádný! To je klasické zneužití faktické připomínky. To prostě není možné. Jinak mi řekněte, na které vystoupení on reagoval. A poprosil bych o citaci příslušného paragrafu, odstavce pro všechny členy Poslanecké sněmovny, aby na mě takhle nepokřikovali, aby to bylo naprosto jasné.
Tak prosím, máte prostor.
Je tu relativně dost členů vlády na to, aby Sněmovna mohla za přítomnosti vlády vést věcnou diskusi k této nepochybně politické prioritě. Ale my jsme si tady povídali při schvalování tohoto bodu minulý týden, jak zásadní je to priorita a že s ní nelze čekat až na konec této schůze, a když jsme se na tom shodli, když jsme to konečně odhlasovali, tak teď přichází pan poslanec Mihola a říká: My jsme se rozhodli, že to zase taková priorita není a že to stačí až 12. února. To je opravdu žertování nejenom s Poslaneckou sněmovnou, ale i s veřejností. My setrváváme na tom, že se jedná o zásadní prioritu, setrváváme na tom, že není žádný důvod o tom nejednat dnes. Pan předseda Stanjura navrhl na pět minut, já navrhuji přerušit na zítřek, aby to byl první bod po obědě. Ale my opravdu setrváváme na tom, že to je zásadní priorita.
Tolik citace. Nyní předávám řízení.
Já ten paragraf samozřejmě znám a chci se zeptat, kdo už vystoupil v rozpravě. První přihlášený je pan Sobotka, pan premiér Sobotka, a podívejte se, kdo je podle sněmovních techniků a legislativy přihlášen jako první do rozpravy dnes. Takže v rozpravě ještě nevystoupil nikdo, tak se ptám, jak mohl pan předseda Mihola reagovat na průběh rozpravy, když rozprava ještě nezačala.
Vážené paní kolegyně, páni kolegové, pan předseda klubu ODS se mýlí. Jsme tedy v přerušené všeobecné rozpravě a pokračujeme v ní. V přerušené rozpravě byly podány návrhy a nechám je hlasovat v pořadí, jak byly podány. Prosím ještě jednou pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Aniž bych chtěl přejít k tykání, tak použiji jedno české přísloví, které je v tykání: Já o koze a ty o voze. To bych si určitě nedovolil. Já jsem nezpochybňoval, že byla otevřena všeobecná rozprava. Já se ptám, kdo v ní vystoupil. To jsou dvě různé věci.
Já samozřejmě souhlasím s vaším výkladem a také nepřipouštím faktické poznámky, které by reagovaly na průběh rozpravy.
Došlo k určité, řekl bych, dobré shodě. Druhá věc. Děkuji za pozornost.
Takže nejprve pan poslanec Herbert Pavera, po něm pan poslanec Petr Bendl.
Hezké a příjemné pozdní odpoledne nebo dobrý podvečer, dámy a pánové. Pan ministr tady vlastně všechno podstatné řekl. Musím říct, že samozřejmě, když tady bude shoda, tak určitě ano. Takže tolik tedy, děkuji vám za pozornost.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ten zákon dále více soustřeďuje kompetence na potravinářskou inspekci, což si myslím, že je správně. Pojďme využívat potraviny, které už jsou, ta jejich expirační doba je na hraně. To není úplně jednoduchá otázka, a proto bych prosil, zdali by se k tomu ministr nějak nevyjádřil. Jinak my nebudeme navrhovat žádné zamítnutí či zpět doporučení ministrovi či vládě, aby se tím zabývala. Určitě k tomu bude debata na zemědělském výboru a nemyslím si, že bude úplně jednoduchá, jakkoli to vypadá velmi snadně. Pan kolega ještě tady mluvil o tom označení české potraviny.
My chceme, aby to bylo co nejlepší a nejefektivnější pro Českou republiku, a několikrát jsme vám v tom nabídli své diplomatické schopnosti i svoji váhu v Evropské lidové straně, kterou máme.
Prosím, pane předsedo.
To se nestalo.
Můžeme se tedy vrátit do bodu Není tomu tak, takže faktická poznámka paní poslankyně Marty Semelové.
Já jsem jenom chtěla zdůraznit to, že KSČM podporuje tento zákon. Odmítáme takové ty argumenty, kdy se říká, že stejně tento příspěvek je zneužívaný. Myslíme si, že není možné posuzovat všechny zdravotně postižené podle určitého malého procenta lidí, kteří zneužívají příspěvek. Druhá poznámka. Myslím si, že Ministerstvo práce a sociálních věcí by se skutečně mělo zaměřit na neregistrované poskytovatele služeb, protože jak už tady bylo řečeno, i podle zprávy ombudsmanky je tohle velký problém. Jinak samozřejmě ten návrh má naši podporu.
Nemám ho dlouhé, a proto možná i pár slov zopakuji. Nejen že by konečné navýšení bylo časově prodlouženo, a tím by i klienti čekali déle na konečné navýšení příspěvku, ale přineslo by to především i velkou administrativní zátěž pro příslušné úřady práce, které tyto příspěvky vyplácejí. Úřad práce zde přiznává, že časově nejsou schopni dělat kontroly tak, aby k těmto jevům nedocházelo.
Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Nemá. Nejprve přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční? Děkuji vám. Z přítomných 159 pro 127, proti nikdo. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům Poslanecké sněmovny? Proto tedy budeme hlasovat ještě o zkrácení lhůty, protože je možné hlasovat jenom o zkrácení lhůty na 30 dnů, ostatní není možné hlasovat pro veto. Tak vás ještě všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci.
Nicméně míra vaší arogance, se kterou vyřazujete Poslaneckou sněmovnu z rozhodování, nepochybně do značné míry poznamená náš postup a naši ochotu k velmi zásadní diskusi, pokud k ní někdy dojde. Je to z vaší strany nesmírně urážlivé. A urážíte nejenom nás, ale urážíte především i sebe.
Byly v minulosti případy, kdy Sněmovna byla vyřazena, ale to není dnešního dne. Vzpomínám si například, jak tato Sněmovna se jasně postavila proti uznání Kosova jako suverénního státu, a byli jste to vy a váš ministr, kdo udělal pravý opak.
Děkuji. Nyní prosím s přednostním právem pana poslance Stanjuru, připraví se pan poslanec Černoch. Prosím, máte slovo.
Já chci připomenout něco jiného. Ani jednou! Už to bude rok. Ani jednou! Ani jednou jste nepřišli s tím, abyste plnili to usnesení! Odpovězte si každý z vás, vy, kteří jste pro to usnesení hlasovali jako já. Vláda na nás kašle! Je větší problém dneska, včera, před měsícem, bohužel zítra, za týden, za měsíc, který trápí českou veřejnost? Znáte větší problém? Pokud si poctivě odpovíte, tak řeknete že ne, že to je ten největší problém, kterého se obává naše veřejnost. A oprávněně se ho obává. A vaše odpověď? Ano, minulý týden nám pomohli kolegové z KDU. Zřejmě dostali kartáč v koalici, dneska změnili názor. Nebo už včera změnili názor. A ještě jsem měl ocenit tu vstřícnost, že to bude už v pátek 12. února. Děláte si opravdu legraci z občanů České republiky. Co je všechno důležitější než debatovat o migraci, například o Schengenu? S čím tam pojede premiér v polovině února, což může být třeba 15. února? Vy tomu věříte? A pak zas řeknete: My jsme byli asi proti, ale ty kvóty, víte, oni nám je vnutili. Nevím, proč nestojíte o mandát Poslanecké sněmovny. Vy se o tom prostě bojíte mluvit, protože pro vás je důležitější poklepání bruselských byrokratů než uznání české veřejnosti!